To jistě postihlo zejména neplátce DPH. To je většina živnostníků. Pan poslanec Kalousek také škrtl slevu na daních pracujícím důchodcům. Já jsem z tohoto důvodu pozastavil své podnikání. Zase poměrně velká skupina živnostníků, která by spadla do této kategorie. Dále v projektu jednotného inkasního místa byl také snížen benefit pro osvobození zaměstnaneckých benefitů nad 10 tis. Kč. To výrazně omezilo možnost tyto benefity poskytovat. Dále pan poslanec Kalousek se opřel nejen do seniorů, ale také do postižených, protože v roce 2010 zrušil slevu na dani ve výši jedné poloviny pro poplatníky, tedy právnické osoby, které zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců. To je zhruba skóre ochránce živnostníků a OSVČ pana poslance Kalouska. Takže když pan poslanec Kalousek se tady staví do role ochránců, mám opravdu pocit, že dopadli ti sedláci u Chlumce lépe. Teď se podívejme na další soubor námitek, které se týkají toho, jak budou zatíženi jednotliví živnostníci, kteří mají tomuto zákonu podléhat jak z hlediska nákladů, tak z hlediska technologií. Chtěl bych tady říci, že na světě existují desítky milionů prodejních míst, která fungují tím způsobem, že přiložíte platební kartu nebo škrtnete mobilním telefonem a všechny údaje se přenesou do všech systémů, skladového hospodářství, účetnictví, daňových záležitostí a podobně. Tento trend už je i v České republice a bude nadále rozšiřován. Bez ohledu na to, kdyby opozice tady blokovala a dělala obstrukce až do konce volebního období, tak tato místa budou samozřejmě i v České republice. Proč je tomu tak?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám hezké dopoledne. S přednostním právem pan poslanec Černoch. Ano, já vaší žádosti vyhovím.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Opravdu jsem neměl zájem, neměl jsem představu, že budu vystupovat v této diskusi, ale ponoukl mě k tomu kolega poslanec Slávek Jandák svým vystoupením.
Já se omlouvám, promiňte, pane poslanče, že vás přerušuji, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení.
Děkuji. A já jsem se podíval do sjetiny, jak hlasoval poslanecký klub ČSSD. Jinak za poslanecký klub Úsvit si dovoluji sdělit, že podpoříme návrh na vrácení do druhého čtení.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.
Promiňte prosím, že budu mluvit o své straně, ale některé nepravdivé informace nemůžou zůstat ve vzduchu, aby se snad nemyslelo, že pravdivé byly. To není pravda. Se sedmi miliony pro TOP 09 nebyl největším sponzorem. Nejsem si vědom toho, že by kterákoliv z obdarovaných stran panu Bakalovi jakkoliv prospěla v jeho podnikání. Neprotlačili jsme mu biopaliva, nezařídili jsme mu daňové úlevy, nesehnali jsme mu miliardové dotace, nemanipulovali jsme pro něj zakázky v České poště ani jsme mu nesehnali zakázky v Lesích České republiky. Na to jsou tu jiné politické strany a jejich vlastníci.
Není tomu tak. Nejprve, než dám hlasovat o jednotlivých návrzích, přečtu omluvenku. Ještě vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili. Kdo je proti tomuto návrhu? Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Já zahajuji hlasování a táži se kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o evidenci tržeb. Jde o legislativní počin, který si vláda vytkla jako jednu ze svých priorit. Cílem návrhu zákona je vytvoření transparentního podnikatelského prostředí v České republice, odstranění nerovností, které vznikají v důsledku porušování daňových zákonů některými podnikatelskými subjekty. Zákon přispěje ke snížení objemu šedé ekonomiky a ke zlepšení daňové morálky v České republice včetně narovnání pokřiveného vnímání daňových povinností, které zde bylo založeno v minulosti. Návrh zákona zakládá povinnost online hlášení hotovostních tržeb správci daně. Nějaká forma registrace tržeb existuje v řadě evropských států, a to i takových, ve kterých je vykazován nižší objem šedé ekonomiky než v České republice. Online řešení, které odstraňuje hlavní rizikový prvek spočívající v manipulaci s daty a zkreslování evidovaných údajů, je tedy základním rozdílem oproti dřívějším způsobům sledování tržeb. Technologický pokrok nyní umožňuje aplikovat toto řešení, které je jak efektivnější, tak přináší významně nižší náklady pro podnikatelskou sféru.
Děkuji vám.
Stejnou cestou se vydalo například Slovinsko či Slovensko. Nebudou evidovány bankovní převody z účtu na účet nebo inkasní příkazy.
Garanční výbor nedoporučuje.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Teď se omlouvám.
Ano, je to tak. Prosím tedy další návrh.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Hlasování končím. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko výboru nebylo přijato, tudíž neutrální stanovisko.
Proti? Hlasování končím.
Řekl jste, že to ty firmy poškodí zásadním způsobem. Čili měříte jedním metrem, nebo dvěma? Tak tedy buď to platí a poškozuje to všechny, anebo to nemá poškozovat nikoho!
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek, připraví se pan poslanec Pleticha s faktickou poznámkou. Mám vás v pořadí, pane poslanče.
Skutečně s Agrofertem nemám nic společného a to, předpokládám, všichni víte. To tady bylo řečeno. Takže mrzí mě, že jste tak dlouho čekali.
Máte slovo.
Kromě poslaneckého slibu jsem skládal i zastupitelský slib a tento zákon poškodí komunální podniky. Proto hlasovat nebudu. Jsem v představenstvu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce. A obdobně by, si myslím, měli učinit i všichni ostatní zastupitelé měst, které mají komunální podniky.
Nyní pan poslanec Jandák s faktickou poznámkou.
Jsem řadový prostý poslanec sedící tam v rohu; Ale tady ulétávají peníze. Jak je to možné, pane předkladateli? My nevíme, kde berou peníze - ze státního rozpočtu, z ciziny, od soukromého sektoru?
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek a po něm pan poslanec Laudát. Máte slovo.
Já se moc omlouvám, že ještě vystupuji a zdržuji projednávání tohoto jednání, ale mě moc mrzí, že se vůbec neposloucháme. Firma, která má tisíc hektarů, dostane z Bruselu a možná i částečně z českých peněz dneska 25 milionů korun. Takže buď všichni, nebo nikdo. Takto to bylo myšleno technicky.
Nyní tedy pan poslanec Laudát a po něm pan předseda Kalousek.
On dokonce tu vaši činnost financují daňoví poplatníci prostřednictvím Poslanecké sněmovny. A jak může pan kolega Hájek říci a kdokoliv z vás, že nemáte s Agrofertem nic společného? Já nevím, to by asi kolega Koníček řekl, kolik bylo na posledním výkazu činnosti stran, že jste zaúvěrovaní společností Agrofert, jestli se nemýlím.
Buď všichni, nebo nikdo. Přáli jsme si, aby své smlouvy musely zveřejňovat jak soukromé firmy - příjemci veřejných dotací, tak občanská sdružení - příjemci veřejných dotací. Protože to nebylo na zvukový záznam, tak pan poslanec Jandák řekl, že aspoň něco produkuje. To produkuje politická divize Agrofertu jako poslanecký klub ANO.
Pro pořádek vás pouze žádám, abyste po sobě, vážení poslanci, nepokřikovali.
To je taková samozřejmá záležitost zveřejňovat smlouvy. Kromě některých, které byly utajené, například jako právní služby pro arbitráže. Ty nechal pan Kalousek utajit rozhodnutím vlády. Takže já skutečně nevím, o čem mluví. My zveřejňujeme smlouvy a objednávky. Zveřejňujeme nově uzavřené smlouvy v plném rozsahu a historicky. Zveřejňujeme všechny faktury. A pokud pan Kalousek mluví, že máme JŘBU. Ano, máme to, co jsme po něm zdědili. Musím zásadně odmítnout, že by tady někdo něco tajil. Každý o tom ví. Každý si to může dohledat.
Jenom pro pořádek říkám, že není otevřená rozprava. Vzhledem k tomu, že vystoupil pan ministr, je otevřená rozprava.
Takže něco jiného se říká tady za pultíkem a něco jiného se ve skutečnosti opravdu děje.
Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Pan ministr financí několikrát zopakoval, že opravdu neví, o čem mluvím. Ale o tom opravdu řeč nebyla. Dotace jsou stejné veřejné peníze jako veřejné peníze, se kterými hospodaří rozpočtové a příspěvkové organizace.
Ještě před hlasováním? Máte s přednostním právem slovo, pane poslanče.
Pan zpravodaj mě ubezpečil že ano. V tomto případě to tak není. Jedno je o majetkovém podílu a jedno je o elektronickém obrazu dat.
Ano, děkuji.
Já se panu kolegovi případně omlouvám, ale ptal se jak mne, tak pana kolegy Farského.
Já pro jistotu znovu poprosím o stanovisko garančního výboru.
Jen tak na případnou omluvu.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Proti? Hlasování končím. Paní poslankyně Langšádlová?
Já jsem chtěla hlasovat pro a omylem jsem zmáčkla proti. Prosím, zpochybňuji hlasování.
Hlasování končím. Konstatuji, že námitka byla přijata. Budeme tedy opakovat hlasování. Prosím, pane poslanče. Hlasování končím. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Jde opět o návrhy pana poslance Farského.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek a připraví se pan poslanec Stupčuk s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Máme tady dotace, jak říkal pan bývalý ministr zemědělství Bendl, třeba na plochu. Ty peníze jdou z Evropské unie. Těch subjektů, které dostanou za rok více než 20 mil. korun, jsou řádově tisíce v České republice. A ty už nebudou muset zveřejnit veškeré své obchodní smlouvy a vznikne nám na trhu, bych řekl, velmi, velmi zvláštní a nerovnovážná situace. Ale já se do těchto spekulací nechci dostat.
Také bych rád využil této faktické poznámky před závěrečným hlasováním a zeptal se kolegy Farského, protože mi zůstává nezodpovězena ještě toliko jedna otázka, a to je, myslím si, pro nás důležité vědět: Kdo bude odpovědný za anonymizaci údajů, které budou předmětem publikace v registru smluv? Protože v tom zákoně to také uvedeno není a mělo by to tam být správně jasně stanoveno, čí to je odpovědnost. Takže myslím si, že tato otázka je legitimní a že je dlužno na ni ještě odpovědět. A tímto se tedy obracím na předkladatele návrhu zákona.
Já vám děkuji. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Vondráček, připraví se pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou.
Já jsem byl vyvolán kolegou Laudátem, tak abych reagoval. Ale ještě jednou. Jak ona má vědět v tom lednu, že ty peníze dostane? A i když je dostane, je v pořádku, aby zveřejňovala v tomto režimu všechny svoje soukromé obchodní případy? Ten návrh je prostě nedomyšlený.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera a připraví se pan poslanec Kalousek.
Nicméně já bych zareagoval pár slovy na pana poslance Faltýnka. Možná že se nedostaneme do stavu, kdy třeba tady za rok budeme muset vydávat pana poslance Faltýnka k trestnímu stíhání. A je to přece jeden z důvodů tohoto registru smluv, abychom řekli - pracujeme transparentně. Abychom viděli, za jaké peníze se v jednotlivých městech staví chodníky, za jaké peníze se staví silnice, za jakých podmínek se staví veřejné stavby.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek a připraví se pan poslanec Urban.
Já bych rád zdůraznil, že ten pozměňovací návrh nepodal vzácný kolega Kalousek. Podal ho pan poslanec Zemánek, váš koaliční partner. My jsme ho podpořili. Peníze Evropské unie jsou totiž stejně našimi penězi jako peníze z národního rozpočtu. Ale my jsme daňoví poplatníci do obou dvou těch rozpočtů, jak do národního, tak do evropského. To jsou prostě naše peníze. Ale to vám nestačí. Vy chcete hrabat miliardy a nechcete, aby ti, kteří vám ty miliardy posílali, do toho viděli. To chcete a toho jste dosáhli. A žádné Vondráčkovo mlžení to nemůže vysvětlit. Zabránili jste lidem, aby viděli, co se děje s jejich penězi ve vaší bilanci. Tomu jste zabránili. Je to vaše právo. Máte na to politickou sílu. Vaši voliči vás pravděpodobně vybavili tímto mandátem, abyste jim zatajovali, co děláte s jejich penězi.
Nyní pan poslanec Urban a připraví se pan poslanec Hájek. Máte slovo.
To tady zaznělo, všichni si to v nějakém stenu můžete přečíst.
Diskutovat o tom, jestli je připojený na internet, nebo ne, to už jsem tady probíral minule. I tam proběhl ten exponenciální vývoj, o kterém jsem tady mluvil.
Další faktická poznámka - pan poslanec Michal Kučera, po něm pan poslanec Karel Fiedler.
To vidíme na těchto prázdných lavicích. Nicméně já bych ještě pár slovy zareagoval na svého předřečníka pana poslance Pilného, kterého si vážím pro jeho často velmi střízlivý přístup k věci a takové racionální myšlení. Oni to dělají taky. Oni to dělali taky." To jsou ty argumenty, na které se tady odvolával pan poslanec Pilný, a já si myslím, že ho to není vůbec hodno.
Děkuji panu poslanci Kučerovi.